My jsme v první polovině letošního roku měli třetí nejrychlejší růst v rámci Evropské unie a snížila se nezaměstnanost. Máme dneska 104 tisíc volných pracovních míst, o kterých vědí úřady práce. Problém je v tom, že máme nevyhovující strukturu z hlediska vzdělávání. Ta se příliš nepotkává s potřebami trhu práce a chybí nám kvalifikovaní pracovníci zejména v technických oborech, včetně vysokoškolsky vzdělaných techniků. Rozhodně ne zvyšování minimální mzdy. Tady je velmi smutné číslo. Rozhodně Polsko, Slovensko, Maďarsko, nemluvě o Slovinsku, nemluvě o Rakousku nebo Německu, tak rozhodně mají vyšší minimální mzdu, než má Česká republika. My jsme teď byli v rámci výjezdního zasedání tripartity na Slovensku. Diskutovali jsme se slovenskými partnery o tom, jaká je tam výše minimální mzdy. A 1. ledna příštího roku na Slovensku bude minimální mzda ve výši 43 % průměrné slovenské mzdy. Prostě zaostáváme v její výši. A ten důvod je jediný.
Nakonec o tom svědčí votum separatum, tedy odlišné stanovisko některých soudců Ústavního soudu, například paní senátorky Wagnerové a podobně. A já tady nechci zdržovat Poslaneckou sněmovnu všemi těmi změnami. Co mě tam na tom zaráží? Proč policie nekonala na základě jednotlivých podání? Bohužel v tomto ohledu české státní orgány nejsou aktivní a já v podstatě ve své interpelaci vyzývám pana ministra, aby aktivní byl. Je dobře, že je výrazně omezen, vůbec to nezpochybňuji. A i vůči samozřejmě Evropskému soudu pro lidská práva. V případě, že nebudu souhlasit s jeho odpovědí tady na plénu, budu požadovat to, aby svou odpověď přepracoval na základě požadavku Poslanecké sněmovny.
Já vám také děkuji, pane místopředsedo.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, obávám se, že ani ve své ústní reakci pana poslance a kolegu úplně neuspokojím. V prvé řadě skutečně Ministerstvo spravedlnosti nemá vůbec žádné nástroje směrem k Ústavnímu soudu. Není ovšem nejen úkolem Ministerstva spravedlnosti, ale není ani v pravomoci Ministerstva spravedlnosti věc k tomuto soudu vznášet. Právě naopak, Ministerstvo spravedlnosti v takovém případném sporu bude stát zastupovat na té druhé straně. Bude nuceno opět, ať si o tom budeme myslet cokoliv, obhajovat postupy České republiky, všech jejích orgánů včetně Ústavního soudu. Některé soudy tomu skutečně vyhovovaly, jiné soudy tomu nevyhovovaly.
Jenom to říkám proto, že si myslím, že naše pozice je jednoznačně, že bychom se měli snažit dodržet ten termín, a je to samozřejmě poměrně obtížný úkol pro současnou ukrajinskou vládu, ale bylo by velmi dobré, kdyby se to podařilo.
Dříve než budeme pokračovat, dovolte mi, abych i vaším jménem přivítala na galerii pana velvyslance Ukrajiny Boryse Zajčuka, který je přítomen našemu jednání. Vidím zde přihlášku s přednostním právem. S přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Samozřejmě respektuji žádost pana předsedy klubu KSČM a opravdu zdržím jenom minutu. Já se vám jenom musím svěřit se svým pocitem hořkosti a pobavení zároveň, když pan předseda hovořil o tom, že rozumí tomu, že je tady určitý tlak. Ten časový tlak je tady asi takový, že tady v té
Prosím zástupce politických klubů, abychom se v 18.20 sešli u pana předsedy, abychom se domluvili na dalším postupu.
Zrušením upravené přílohy LMP ve vzdělávání se tedy ruší systematicky propracovaný, vysoce erudovaný systém vzdělávání těchto dětí. Jeho cílem bylo dosažení maximálně možného vzdělávání žáků s mentálním hendikepem a následně jejich uplatnění v praktickém životě. Pokud jsem dobře informován, tak se proti tomuto záměru postavila veřejnost. Podepisovala se petice, kterou v závěrečné fázi podepsalo více než 68 tisíc občanů České republiky.
Další v pořadí je pan poslanec Petr Gazdík, který bude interpelovat přítomného pana ministra obrany Martina Stropnického.
Státní tajemník Ministerstva obrany Daniel Koštoval tehdy prohlásil, že jde o nejhorší hodnocení za posledních pět let. Po takovém vyjádření bych očekával zásadní otřes. Ptám se proto, jaké plány má Ministerstvo obrany na krizové situace velkého rozsahu, kdyby současné méně než minimální počty nestačily. Máme vůbec takovou variantu? Mám tomu rozumět tak, že tato země nemá pro případ krize jiné zálohy než pár set vojáků? Kdy byl naposledy vyhlášen skutečný, předem neoznámený poplach? Kolik vojáků by se reálně v tomhle okamžiku dostavilo do kasáren, když jsou navíc útvary nenaplněné a o desítky procent? Zvládly by například centralizované muniční sklady zásobit v případě třeba jen cvičného poplachu všechny útvary? Proto se vás ptám, pane ministře, jaké kroky jste učinil k tomu, aby stávající kriticky stav Armády České republiky se změnil k lepšímu.
Děkuji, paní předsedající. Asi bych měl začít u financí, jak to tak bývá, a to ve dvou ohledech. Je to vážný problém z hlediska jakéhosi dlouhodobého plánování, není to žádný vážný problém z hlediska potřeby té země. Ještě snad stihnu aspoň větu k té munici.
Já děkuji. Prosím.
Já mám dvě doplňující otázky.
Tak já tady nemohu říci, že vyhlásíme nějaký poplach, protože pak by jej nemělo smysl vyhlašovat. Já nevylučuji, že sáhneme i k něčemu, co jste tady, pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, naznačil. Čili za mého působení se tak nestalo, abych odpověděl jednoznačně a stručně. Je to rozpracovaný teoretický plán, ale už teď - já nemůžu říci přesnou nabídkovou cenu, ale je samozřejmě nemyslitelné, aby to bylo za cenu, která je srovnatelná s tou minulou, a to bez ohledu na to, že od té doby už uplynula řada let a ta cena by mohla být vlastně docela logicky vyšší.
V růstu platů musíme pokračovat a já doufám, že se nám podaří dosáhnout dalšího nárůstu tarifních platů ve zdravotnictví od 1. ledna příštího roku tak, aby se týkal lékařů i zdravotních sester i ostatního zdravotnického personálu.
Upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že je 16 hodin, a tedy uplynul čas, kdy je možné podle jednacího řádu podat ústní interpelaci na předsedu vlády. Budeme nyní pokračovat ústními interpelacemi na ostatní členy vlády. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka.
Počkám, až Broňa si dopovídá, aby mě pan ministr slyšel. Děkuji, pane ministře, za odpověď.
Je to na něm, aby vám odpověděl.
Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď.
Děkuji za tato slova. Nemluvím o průmyslu a o dalších věcech, které jsou s tím spojeny.
Děkuji.
Já jenom na vysvětlenou. Budou to administrativní věci.
Druhou interpelaci přednese pan poslanec Ludvík Hovorka.
Děkuji za slovo.
Rozhodně ale nechceme jít cestou, která by vyčerpávala veřejné rozpočty, podobně jako k tomu došlo s rychlým nástupem využití solárních zdrojů v České republice. Tím se dostávám k tomu dalšímu tématu. My jsme také schválili strategii využití jaderné energetiky v České republice. Takže to jsou další strategická rozhodnutí, která vláda učinila, a předpokládám, že i na evropské úrovni budeme postupovat tak, abychom zajistili, že i když vznikne energetická unie, tak jednotlivé země budou mít svobodu energetického mixu a budou se moci do budoucna rozhodovat o tom, jaká bude skladba jejich energetických zdrojů v závislosti na jejich přírodních podmínkách, v závislosti na situaci jejich průmyslu, v závislosti na tradicích, které v těchto jednotlivých zemích existují. Samozřejmě aspekt energetické bezpečnosti souvisí nejenom s dostatkem elektřiny za konkurenceschopné ceny a za spolehlivosti dodávek této elektřiny, ale souvisí také s přepravními trasami u těch surovin, které v České republice nejsme schopni sami získat. Tady se jedná zejména o diverzifikaci zdrojů plynu, diverzifikaci zdrojů ropy a jedná se také o diverzifikaci tras, kterými se do České republiky plyn a ropa mohou dostávat. A i tady se snažíme v rámci Evropské unie postupovat tak, aby do budoucna pro celý region střední Evropy byla zajištěna dostatečná energetická bezpečnost.
Já vám děkuji, pane premiére. Pan poslanec Klučka položí ještě doplňující otázku. Já vám děkuji, pane poslanče. Pan premiér již spěchá vám odpovědět.
Ministerstvo průmyslu zpracovalo čtyři varianty, které byly následně doplněny příslušnými studiemi, které se týkají rozvoje celého regionu. Je také evidentní, že pokud by nedošlo k prolomení limitů ani na Dole Bílina, ani na Dole ČSA, tak by to mělo negativní vliv na dostatek uhlí zejména pro naše teplárny v České republice. Pokud jde o prolomení limitů na Dole ČSA, tak o tom se ještě vede diskuse.
Já vám děkuji, pane premiére. Přečtu další omluvenku.
Vážený pane premiére, dovoluji si obrátit se na vás s následující interpelací. V zájmu vlivových skupin je realizace několika sporných projektů v šumavském regionu, možnost pozemkových spekulací nebo rozšíření těžby dřeva. S tím také souvisí snaha o ovlivnění zákona o Národním parku Šumava. Budoucí zonace parku je sporným bodem mezi ochránci přírody a osobami, pro které je zastavění národního parku podnikatelským cílem." Prohlašuji, že jsem se vždy snažil v rámci svých zákonných možností ovlivňovat budoucí podobu Národního parku Šumava. Snažil jsem se bránit tomu, aby převládl fundamentalistický ekologický názor a velká část Šumavy byla přeměněna na divočinu. Významně jsem podporoval senátní návrh zákona o Národním parku Šumava a v tomto smyslu jsem ve Sněmovně opakovaně vystupoval. Je pro mne velkým překvapením, že Bezpečnostní informační služba tyto mé činnosti ve své výroční zprávě popisuje v kapitole věnované organizovanému zločinu. Nedivil bych se, kdyby se to dotklo rovněž všech starostek a starostů šumavských obcí. Myslíte si, vážený pane premiére, že činnosti popsané ve zprávě BIS, kterými se dnes a denně zabývají starostky a starostové šumavských obcí, jsou organizovaným zločinem?
Já vám děkuji a požádám pana předsedu vlády, aby vám odpověděl.
Děkuji. Já teď obtížně mohu hovořit jako předseda vlády za Bezpečnostní informační službu tady na plénu Poslanecké sněmovny.
Takže jsme třeba zase působili tímto směrem. Není to samozřejmě úplně jednoduchý proces.
Děkuji paní ministryni.
To, že část prostředků z programového období 2007 až 2013 nevyčerpáme, je bohužel jasné. Jde o to, o kolik prostředků přesně půjde. Zajímal by mě proto aktuální odhad Ministerstva pro místní rozvoj, který, jak věřím, se zohledněním nejnovějších informací může být příznivější než informace, kterou před několika měsíci prezentoval NKÚ. Paní ministryně, děkuji za odpověď.
Prosím, pane poslanče.
Vy jste nebyl přítomen, proto jsem vám interpelaci připomněl na druhý den, kdy se probírala elektronická evidence tržeb, která má výběr daní zlepšit. Vy jste mně odpověděl - cituji: Ano, hnutí ANO zaplatí daň, takže vás mohu uklidnit. Jaké bylo moje překvapení, když jsem obdržel písemnou odpověď na svoji interpelaci. V této odpovědi tvrdíte, že fakturace služeb celkem za rok za více než čtyři miliony korun není ekonomickou činností a strana žádnou daň platit nebude. Ptám se vás, vážený pane ministře, kterému vašemu vyjádření mám věřit. Tady na mikrofon řeknete, že daň zaplatíte, písemně napíšete, že nic platit nebudete. Jedno z těchto vašich vyjádření není pravdivé.
I tady se dozvíte, které z těch dvou vyjádření je pravdivé, písemně.
Děkuji za slovo. Základní škola z Jemnice vyslala do této soutěže tým s názvem Hitlerjugend Jamnitz. Po medializaci této události se ředitel školy Zdeněk Hirt rozhodl tento čin obhajovat, když doslovně řekl - cituji: A co se vám na tom nelíbí? Vážená paní ministryně, pokud tuto symboliku používají příznivci radikální pravice a neonacisté, jedná se jednoznačně o trestný čin. Nešlo přeci o divadelní představení, kde by se to dalo snad i pochopit, ale o vědomostní soutěž. Vůbec se mi nejedná o potrestání těchto dětí, ale ředitel školy, který toto připustil, dle mě není tou správnou osobou na pravém místě. Nedovedu si představit, co by se stalo, kdyby tento tým jel na mezinárodní soutěž do Německa s tímto názvem a takto ustrojen.
My přikročíme k další interpelaci. A jak se tak dívám, pan ministr už nás opustil zjevně, patrně.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Proto bych se chtěl pana ministra zeptat, jestli na tu kritickou situaci, do které se dostávají mnohé nemocnice, ale i celé mnohé oblasti, jestli na ni bude nějakým způsobem reagovat a jak.
Děkuji paní poslankyni.
Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Nejprve přečtu omluvy, které ke mně dorazily. Dnes od 15 do 18 hodin se omlouvá pan poslanec Miloš Babiš. Dále dnes od 12.45 do konce jednání se omlouvá pan poslanec Karel Fiedler. Od 14.30 po zbytek jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Jitka Chalánková. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Nyní dávám slovo poslanci Antonínu Seďovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, a připraví se poslankyně Marta Semelová.
Děkuji, pane předsedající. Podle mých informací měla být hlavním tématem adaptace Severoatlantické aliance na proměny současného bezpečnostního prostředí. Vaše vláda v reakci na změnu bezpečnostních hrozeb novelizovala bezpečnostní strategii České republiky smlouvou koaličních stran o zajišťování obrany České republiky, obrátila trend z poklesu rozpočtu kapitoly 307 na vzestupnou trajektorii se závazkem zajistit v roce 2020 obranný rozpočet ve výši 1,4 % hrubého domácího produktu. Naše armáda se potýká dlouhodobě s řadou problémů, které souvisejí právě s podkopáním financování resortu obrany v minulosti. Vážený pane premiére, proto se chci zeptat na výsledky jednání s panem Stoltenbergem a na možné dopady současné bezpečnostní situace na bezpečnostní strategii České republiky.
Požádám pana premiéra o odpověď.
Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jsem rád, že jsme na ní začali pracovat v zásadě okamžitě poté, kdy přišla nová vláda. Je nezbytné, aby Česká republika reagovala na to, co se odehrává ve světě. Tohle všechno jsou výzvy, na které musíme reagovat nejenom my jako Česká republika, ale také naši spojenci v rámci Severoatlantické aliance. To znamená, že do této aktualizace koncepce, která naposledy byla aktualizována v roce 2011, jsme zařadili všechny klíčové hrozby, které existují v euroatlantickém prostoru. Musím říci, že pan Stoltenberg ocenil několik faktů na straně naší armády a na straně České republiky. Ocenil naše angažmá v zahraničních misích, zejména to, které se týká Afghánistánu. Ocenil také fakt, že Česká republika začala zvyšovat výdaje na obranu. Je to určitý paradox, protože v naší zemi tady byly pravicové vlády, ale současně docházelo k poklesu výdajů na obranu. To znamená, nabírá nové vojáky, doplňuje se munice. Rozjely se znovu akviziční programy, které se týkají modernizace výzbroje naší armády.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já tedy načtu interpelaci na nepřítomného pana ministra. Koncem května nastala v Praze 6 mimořádná událost. V Dejvicích a Bubenči tehdy došlo ke kontaminaci pitné vody kanalizačními splaškami. Krizová situace takového rozsahu je v České republice zcela bezprecedentní. Praha 6 byla mnohdy odkázána výhradně na výstupy z médií a sociálních sítí, hygiena dokonce nechtěla poskytnout základní informace, přičemž argumentovala koncem pracovní doby. Starosta vás proto svým dopisem vyzval ke kritické evaluaci práce hygienické stanice za účelem preventivního předejití opakování zásadních chyb z letošního května včetně eventuální personální obměny ve vedení této hygienické stanice. Je tedy třeba nevhodnou stávající situaci preventivně proaktivně řešit. Vy však, pane ministře, hrajete v celé záležitosti již dva měsíce mrtvého brouka, což může ve svém důsledku v budoucnu představovat velmi riskantní hazard se zdravím spoluobčanů. Žádám vás tedy, abyste vysvětlil, proč s Prahou 6 nekomunikujete, a zároveň, jak se k této věci stavíte.
Děkuji paní poslankyni. Přikročíme k další interpelaci. Prosím, pane poslanče.
Zásadně s tím nesouhlasím. Těch důvodů bych tady mohl jmenovat celou řadu, ale spíše se budu ptát, jaké jsou tedy představy Ministerstva dopravy a jestli to bude okamžité úsekové měření. Jestli myslíte, že to skutečně přinese lepší bezpečnost a plynulost dopravy. Jakým způsobem se budou vybírat pokuty? Jaké budou postihy? To už opravdu budeme žít někde, kde nás budou sledovat kamery na každém kroku. Myslím si, že tohle je něco podobného. Jestli si chcete vylepšit státní rozpočet, tak nám to řekněte na rovinu.
Děkuji, pane poslanče. Poprosím pana ministra o odpověď.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych tady chtěl dementovat zprávu z médií. Takže bych vás chtěl ubezpečit, nebudeme měřit na všech úsecích, nedáme to na mýtné brány a bude to jenom v úsecích, kde jsou dva souběžné pruhy s omezenou rychlostí.
Děkuji panu poslanci Adamcovi.
Nemáme zájem vytvořit na dálnici v uvozovkách velkého bratra.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji za slovo. Svého času jsem i prosazoval zrušení vojenského újezdu Brdy a právě zřízení chráněné krajinné oblasti na tomto území. Proslýchá se, že by to mohla být Příbram a technické zařízení by mohlo být v Jincích.
Jeho podstatou je věrnost své zemi. Ze státního občanství nevyplývají pro občany toliko práva, ale i povinnosti. I pokud by nějak získali ať už dobrovolně, či proti své vůli norské občanství, neznamenalo by to, že přijdou o české státní občanství. Toho nemohou být norským státem nijak zbaveni, protože o české státní příslušnosti Norsko nerozhoduje a rozhodovat nesmí. Tak jednoduše to nefunguje, že ziskem jednoho občanství automaticky ztratíte dosavadní. Proto existuje tolik lidí s dvojím či vícečetným občanstvím, a proto existují i lidé bez občanství. Dvojí občanství pak vede k právní schizofrenii a střetu zájmů. Například pan ministr Dienstbier je povinen zachovávat věrnost České republice i Spojeným státům americkým, přitom za to, že je občanem Spojených států amerických a vyplývají mu z toho i povinnosti, o kterých možná nemá ani tušení, vůbec nemůže. Vy uvádíte ve své odpovědi, že případný návrat již zletilých chlapců do České republiky by byl věcí jejich úvahy a vážení všech okolností včetně zvážení jazykové výbavy. Sama tedy naznačujete, že Denis a David v Norsku postupně zapomenou, pokud se to již nestalo, český jazyk, a že to logicky bude limitovat jejich volbu. Norsko svým přístupem tak fakticky odnárodňuje české státní občany české národnosti a vytváří na ně tlak, aby se ve své dospělosti stali Nory. To je nefér nejen vůči nim, ale je to nepřátelské i vůči České republice. Správně uvádíte, že je věcí každého, aby se rozhodl, ve které zemi chce žít.